Senát pro sjednocování rozhodovací praxe má mít šest členů a má být složen paritně ze soudců kárných senátů odvolacích soudů. Dohodu však bude muset schválit kárný soud. Má být také zaveden institut nesporných skutečností, takže nebude nutné provádět dokazování veškerých skutečností, a dále úprava koordinace mezi subjekty oprávněnými podat kárnou žalobu. Sleduje se tím zejména omezení rizika průtahu v řízení. Vládní návrh obsahuje další opatření, která jsou tedy výslovně uvedena v jednotlivých ustanoveních, a právní úpravu přistoupení ke kárné žalobě. Já děkuji za pozornost, to je asi úvodem všechno a těším se na diskusi.
Organizační výbor ho doporučil k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu a paní ministryně už tady podle mě dobře shrnula obsah právní úpravy. Čili ta řízení se pak o něco déle budou táhnout. Pouhá organizační změna asi takové následky mít nebude.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a s přednostním právem se mi přihlásil pan místopředseda Okamura, poté pan poslanec Benda.
Vážené dámy a pánové, začnu relativně dobrou zprávou. Předkladatel zákona v důvodové zprávě několikrát konstatuje, že kárná řízení soudců jsou dnes nedostatečná a nefunkční. To, že si vláda uvědomuje, že kárná řízení se soudci, státními zástupci a exekutory jsou nedostatečná, je posun. Stejně jako to, že jsme se dostali z bodu, kdy nás tady všichni přesvědčovali, že justice funguje skvěle, respektive že její jediný problém je rychlost řízení. Ta horší zpráva je, že ten posun v navrhovaném zákoně je opravdu milimetrový. Jen opravdu praxí nepolíbený laik anebo vychytralý soudce alibista může posuzovat justici jen podle toho, jak časově zvládá soudní proces. Problém justice je fakt, že práva a spravedlnost jsou v České republice nevymahatelné. Někteří soudci a státní zástupci, nemluvě o exekutorech, kontinuálně celá desetiletí zcela flagrantně porušují zákony a manipulují procesy bez toho, že by je někdo volal k odpovědnosti. Ano, když soudce chytnou s úplatkem anebo při krádeži nebo v opilosti havaruje a ujede od nehody, pak se nějakého kárného řízení dočkáme. Soudci a státní zástupci, kteří poslali lidi do vězení za trestné činy, které se nikdy nestaly, které nebyly trestnými činy, Ministerstvo spravedlnosti, případně jejich kolegové omlouvají, že se jedná o jejich právní názor. Můj názor zdravého rozumu je ten, že státní zástupce má v prvé řadě poznat, co je a co není trestný čin. A říkám to s obavami, že se mi někteří soudci budou zase mstít. Až tam jsme to v současnosti dopracovali. A stejnou obavu se mnou sdílí mnoho dalších českých občanů, kteří také soudcům po vlastních zkušenostech nevěří. To není demokracie, to je zvůle. A mnozí politici z jiných stran tento systém tvrdošíjně hájí. Demokracii neohrožují názory občanů, které justice dnes stíhá. Demokracii neohrožují politická hnutí a strany, které působí v souladu se zákonem, ať už mají názor jakýkoliv. Demokracii ohrožují ti, kteří vzali fakticky moc do svých rukou a zákony si vykládají a judikují zcela podle sebe, a systém není schopen tyto v podstatě gangstery volat k jakékoliv odpovědnosti, protože oni jako jediní v celém systému České republiky kontrolují sami sebe. Snad každý tady ví, proč vznikla. Stejně tak je nezbytné, aby tu vznikl nezávislý orgán, který bude šetřit činnost justice. Pochopitelně je naprosto nezbytné omezit mandáty soudců na omezení počtu několika let, kdy pak každý bude muset obhájit svou práci a požádat znovu o důvěru. Neodvolatelnost kohokoliv je naprosto scestná a naprosto nedemokratická. Neodvolatelnost je symbolem diktatury.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, zahajuji 77. schůzi Poslanecké sněmovny. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou dne 7. prosince. Nyní bychom měli přistoupit k určení dvou ověřovatelů této schůze. V tuto chvíli nemáme dostatečný počet na to, abychom mohli odhlasovat ověřovatele. Nevypadá to, že by nás byl dostatečný počet. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní ministryně, budeme pokračovat ve schůzi tam, kde jsem ji přerušil kvůli nedostatečnému počtu, tedy před hlasováním o ověřovatelích této schůze. Zahajuji hlasování. Není tomu tak.
A já toho využiji, zneužiji z tohoto pultíku a řeknu, že tam máme veliký problém, protože samozřejmě infekce covid se šíří i tam, a pokud máte přeplněné věznice, tak říkám jenom tečka, tečka, tečka, co můžete čekat? To je první věc. Já tedy zareaguji na svého předřečníka pana poslance Chvojku, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo. Podívejte se, kdy jsme je postupovali k projednávání. To mně teď nepřísluší hodnotit. Trvá nám to hodně dlouho v některých případech.
To naprosto chápu a souhlasím s tím.
Děkuji, pane předsedající. Říká - nerad zneužívám svého přednostního práva, ale musím vám to říct... A já s tím mám zásadní problém, to jsou ty věci. Ale pojďme oddělit pomyslné zrno od plev.
Nemám nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, ani elektronicky, ani z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Návrh byl přijat. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru nebo výborům k projednání? Nikoho nevidím. Končím první čtení tohoto tisku. Děkuji paní ministryni, panu zpravodaji. Dalším bodem, který budeme projednávat, je Předpokládám, že tady dojde ke změně zpravodaje, protože pan Jan Hrnčíř tady není, takže budeme hlasovat o změně zpravodaje na pana poslance Dominika Feriho. Hlasování pořadové číslo 262, přihlášeno 93 poslanců, pro 71, proti nebyl nikdo.
Ministerstvo spravedlnosti v daném případě připravilo návrh zákona, kterým se novelizuje zákon o soudních poplatcích. Připomínám, že tento návrh vznikl ještě před koronakrizí, a prošel tedy úspěšně vládou. Soudní poplatky nám plní v podstatě tři funkce. Soudy se musí s jednotlivými případy vypořádat v samostatných řízeních, to jest o každém jednotlivém právu se musí vést samostatné řízení, což je velice neefektivní a velice zdlouhavé. Zároveň mají jednotliví spotřebitelé ve sporech nerovné postavení a často na vymáhání svých práv rezignují, neboť se jim to nevyplácí. Předkládaný zákon umožní spotřebitelům, aby se spojili a uplatnili všechny nároky vzniklé z jedné protiprávní činnosti jednou žalobou. O celé kauze se tak povede jediné soudní řízení a jeden soudce se zabývá stejnými otázkami a celá kauza je vyřešena jediným rozsudkem. Návrh zákona odpovídá evropským trendům a dále též unijní iniciativě promítající se do směrnice o zástupných žalobách. Návrh sleduje stejné cíle i principy jako evropská směrnice. Směrnice již byla přijata a je nutné ji implementovat do národního práva. Předkládaný návrh zákona sleduje zejména následující: zavedení procesního nástroje, který zefektivní projednávání většího počtu stejných či obdobných nároků, čímž přispěje k odbřemenění soudu. Dále je jeho snahou posílení ochrany práv spotřebitelů, aby mohli svá práva ve sporech s nepoctivými podnikateli vymáhat rychleji, efektivněji a levněji. Návrh by mohl pomoci například v boji proti šmejdům. Důležitým prvkem předloženého zákona je maximální snaha o zabránění možnému zneužití vůči poctivým podnikatelům. Prosím o podporu tohoto návrhu zákona. Je to moderní instrument, který přispěje v České republice k vládě práva.
Děkuji.
Otevírám rozpravu a prosím, máte slovo.
Jak jsem říkal, tento návrh byl projednáván dlouho. Věcný záměr je hotov.
Tím pádem by bylo dobré říci, do kdy, a můžeme o tom hlasovat.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Prosím, paní Černochová.
I my bychom rádi diskutovali tyto věci s našimi členy ústavně-právního výboru.
Ukončuji tedy dnešní jednání schůze Poslanecké sněmovny.
Navíc víme, že Notářská komora v minulosti nikdy nezklamala veřejnost tak, jak se to někdy stalo v jiných oblastech justice v širším smyslu slova. Takže vím, že v rámci ústavně-právního výboru je třeba ty změny, na které upozorňuje vláda, respektive Ministerstvo spravedlnosti, zapracovat a domluvit se i v některých směrech ještě s Notářskou komorou. To si myslím, že skutečně bychom nároky u tohoto tisku stanovili příliš vysoko na rozdíl od jiných, kde by to na vrácení bylo, a pouštíme je do druhého čtení. Přitom ten tisk byl předložený zhruba před rokem.
Paní poslankyně, já musím dodržovat jednací řád. Máte slovo, pane poslanče.
Stejně tak není zřejmé, jaké důvody vedou k navýšení jedné z položek správního poplatku ze 100 korun na 300 korun. A ani tuto skutečnost důvodová zpráva nijak neobsahuje a nevysvětluje v dostatečné míře. Vláda k předloženému návrhu zákona vyslovila souhlasné stanovisko.
Omlouvám se kolegyni Válkové. Já jsem také podepsal tento tisk.
A já věřím, že se konečně zařadíme mezi všechny ostatní sousední země, kde si s tím docela dobře poradí právě notářské úřady, pokud vím.
Ekonomická situace se také podstatně změnila - kdyby tedy do toho teď nepřišla ta krize, to musíte tady posoudit - a došlo k výraznému navýšení nákladů na provoz justice o jednu třetinu. Ke zvýšení se nenavrhují všechny soudní poplatky, pouze ty vybrané. Poplatky, u kterých chybí regulační funkce, se ponechávají nezměněny. Mezi takové patří například zápis do veřejného rejstříku. Návrh cílí zejména na snížení počtu šikanózních a účelových žalob a na podporu alternativních řešení sporů, například mediace. Návrh zákona reaguje také na vybraná rozhodnutí Ústavního soudu. Spolu s navýšením soudních poplatků ovšem dochází také k zjednodušení úpravy osvobození od soudních poplatků v řízení před obecními a správními soudy tak, aby i ty chudší skupiny měly přístup k soudu nadále zajištěn.
Děkuji. Jak jsem říkal, ten návrh je tu rok. Před rokem jsme netušili, co koronavirus udělá, do jaké situace nás dostane, a nyní by bylo myslím případnější spíše než o zvýšení soudních poplatků hovořit o snížení soudních poplatků. Praktický příklad: zvyšují se poplatky například za návrh na vydání EPR, elektronického platebního rozkazu. A to je něco, co nepokládáme za úplně vhodné.
Děkuji. Zaregistroval jsem tedy návrh na zamítnutí a případně prodloužení projednání lhůty ve výborech o 20 dnů. Pan poslanec Marek Výborný s přednostním právem za klub KDU-ČSL.
To si nedovedu vůbec představit, že bychom pro něco podobného tady napříč Sněmovnou zvedli ruku.
Já vám děkuji a v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Lubomír Španěl.
Ano, děkuji za slovo, pane předsedající, tak já už jsem byl předběhnut svými kolegy. Takže ještě jednou, připojujeme se k návrhu na zamítnutí.
Děkuji. Nikoho dalšího nemám přihlášeného do obecné rozpravy, ani elektronicky, ani z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova. Takže budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí předloženého návrhu. Kdo je proti? Přihlášeno 93 poslanců, pro 67, proti nebyl nikdo. Pan poslanec Marek Benda není přítomen. To znamená, že budeme hlasovat o změně zpravodaje na pana poslance Dominika Feriho. Zahájil jsem hlasování. Kdo je proti na změnu zpravodaje? Návrh byl přijat. A poprosím o klid v jednacím sále. Děkuji.
Tento vládní návrh o hromadném řízení jsem v podstatě převzala po kolegovi Pelikánovi.
To je velké zúžení, to je potřeba si říct. To znamená, kdo cítí, že by měl hájit svoje práva, ať se aktivně přihlásí, a ne aby doma čekal na kavalci, kdo všechno ho za něj přihlásí do nějakých sporů a on pak bude čekat, jak to dopadne. Tam souhlasím s tím, že by se to dalo zneužívat. Toto si myslím, že ne. Ten aktuální je už víc evropský a má svoji logiku. To znamená, je to řekněme dvoufázová záležitost. I toto by vedlo k tomu, aby nedocházelo k nějakému šikanóznímu jednání vůči některým společnostem. Z minulosti u nás máme příklady, například pokud jde o bankovní poplatky. Toho jsem se aktivně účastnil, takže mám tu zkušenost i z trhu. Jsem rád, že se tady o tom můžeme pobavit. Doufám, že to stihneme v tomto volebním období.
Budu velmi transparentní, jak někdy ke své škodě bývám. My na to nejsme prostě obecně teď připraveni.
Nedáváte žádný návrh? Nikoho dalšího nemám přihlášeného elektronicky ani z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Vidím, že není. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Kolegové přicházejí do sálu. Ptám se, kdo je pro přikázání tohoto tisku ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu? Hlasování pořadové číslo 260, přihlášeno 91 poslanců, pro 72, proti nebyl nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně-právnímu výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Končím první čtení tohoto tisku. Z pověření vlády předložený návrh uvede paní ministryně spravedlnosti Marie Benešová, které tímto dávám slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Namísto jednotlivých soudů, státních zastupitelství a věznic budou všechny justiční pohledávky, jejichž správa placení se řídí daňovým řádem, napříště vymáhat celní úřady v rámci kompetenční dělené správy. Úspěšnost vymáhání justičních pohledávek, jak jistě víte, je dlouhodobě relativně nízká. Navrhovaná změna bude proto rozpočtově i personálně neutrální. Prosím o podporu tohoto návrhu.
Půjde tak například o náklady na ustavení obhájce, soudní poplatky či náklady spojené s vazbou. Dále půjde o některé pokuty ukládané státními zastupitelstvími a dalšími orgány, zejména v trestní oblasti, ale nejenom, neboť zákon dopadá i na civil, i správu.
Já se nehlásím s přednostním právem do této diskuze. Nechci nikoho přeskakovat a mít nějaká privilegia. Samozřejmě podporuji tento návrh, tak jako jsem podporoval novelu trestního zákoníku.
Prosím, máte slovo.
V současnosti ale narážíme na situaci, kdy čeští občané bojují na straně entit, které česká diplomacie neuznává za cizí stát.
Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám nikoho přihlášeného. Ano, tady pan poslanec Ondráček.
Děkuji, pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegyně a kolegové, paní ministryně ve svém úvodním vystoupení shrnula věci tak, jak je má připraveny.
Co by to znamenalo? Takže jednoznačně tady pro a žádnou duplicitu tady nevidím. A má to nechci říct odbyté, ale vyřízené a je klidný. Takže to, že se s tím česká trestní justice vypořádala, to jistě na Google najdeme. Ale kolik zbytečného času to stálo, to nenajdeme.
Nebo bude dávat jiné a jiné...
Nevidím nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy, ani elektronicky, ani z místa, tudíž obecnou rozpravu končím. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ondráčka, který navrhuje zamítnout předložený návrh.
Já myslím, že to je naším společným cílem všech zde, kteří sedíme v Poslanecké sněmovně a kteří komunikujeme s našimi voliči, kteří jsou tím neustálým prodlužováním nouzového stavu, řekněme, už lehce frustrovaní. Děkuji za podporu.
Meritum tisku je samozřejmě rozumné. To, že máme tady bezprecedentní krizi, že orgány veřejné správy potřebují nakupovat, to je asi jasné. To, že občas může být situace velmi složitá, je také jasné. My jako Piráti rozhodně nechceme bránit nakupování, takže ten tisk podpoříme, nicméně říkám, myslím si, že je to spíše duplicitní.
Podle § 90 odstavec 5 bychom pokračovali tak, abychom schválili tento tisk v prvém čtení. Do rozpravy nemám nikoho přihlášeného a ptám se, kdo se hlásí z místa. Ptám se na závěrečná slova? Zahájil jsem hlasování číslo 254 a ptám se, kdo je pro? Konstatuji, že návrh byl schválen. Pokud nikdo se nehlásí do této rozpravy, končím i podrobnou rozpravu.